Ptali jste se na stanovisko České národní banky, co si o tom myslí. V rámci podvýboru to bylo diskutováno a bylo řečeno, že tento krok je vnímám jako velmi rizikový. Oceňuji stanovisko rozpočtového výboru, který přijal to, že se domácí kotelny vyjímají a že se jim nebude rušit výjimka na zemní plyn, protože by skutečně došlo k tomu, že se lidem zdraží v domácnostech teplo, a to je špatně. V současnosti víme, jak obtížné je pro mladé rodiny získat bydlení a ufinancovat ho. Tolik alespoň obecné stanovisko v rámci této rozpravy.
Dobrý den, dámy a pánové, vážení páni ministři, vážená paní ministryně, vážený pane předsedající. Ten by se tedy měnil takto: V praxi to znamená, že drobný majetek v pořizovací ceně do 100 000 korun bude moci být poplatníkem jednorázově uplatněn jako daňově účinný výdaj. Současně se tento limit rozšiřuje i na stavby, neboť v praxi dochází k situacím, kdy poplatník vybuduje plot, například za 35 000, ale daňově jej odpisuje po dobu 20 let. Návrh obdobně zvyšuje limit pro definici: Současně významně pomůže podnikatelskému sektoru především z hlediska budování digitálního státu. Žádám vás tedy o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, protože si myslím, že takovéto vedení v účetnictví, kdy vedete v účetnictví věc, která už je dávno spotřebována, už je pryč, už je zničena, nahrazena novou, tak my to pořád vedeme jako podnikatelé, nebo i jiné účetní jednotky státu, tak to vedou stále v účetnictví a pořád dokola se to odepisuje.
Jsem rád, že můžeme pozdravit kolegy z Kypru. Procedurálně tedy ještě jednou opakuji - navrhuji hlasování o tom, že tady existují důvody, pro které Sněmovna bude hlasovat mimo ten běžný hlasovací termín o změně pořadu schůze.
Zazněl procedurální návrh, o kterém je potřeba, abychom hlasovali bezprostředně. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Hlásíte se k hlasování? Budeme o něm hlasovat. Je zde návrh na odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Ještě prosím, než dám hlasovat, je zde ještě žádost o kontrolu hlasování, pak dám hlasovat o námitce pana poslance. Dobře, takže stahujete námitku. Pan předseda Bartošek s přednostním právem. Paní poslankyně ke kontrole hlasování. Tímto způsobem nelze, paní poslankyně, postupovat. Pan předseda Kalousek s přednostním právem.
Pokud okamžitě nezahájíte pevně zařazené body, obávám se, že porušujete jednací řád, a já dám námitku proti postupu předsedajícího.
Pane předsedo, neporušuji jednací řád, protože musím vyhovět námitkám ke kontrole hlasování. Jednám v souladu s jednacím řádem, odebral jsem nicméně slovo paní kolegyni, která nepostupovala při zpochybnění hlasování v souladu s jednacím řádem. Nyní budeme pokračovat v projednávání pevně zařazených bodů. Poslanecké sněmovny Dámy a pánové, prosím o klid. V této atmosféře nemůžeme pokračovat! Nemáme dostatečnou podporu ani z vašeho vlastního klubu na to, abychom mohli pokračovat v rozumné atmosféře v projednávání bodu. Pane předsedo, prosím, pokračujte.
První volební bod se týká návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, tedy standardního bodu, který hlasujeme aklamací.
Já vás znovu přeruším, pane předsedo, velmi se omlouvám. Dámy a pánové, nejednáme v důstojné atmosféře a není slyšet, co říká pan předseda, a není jasné, o čem budeme hlasovat. Prosím vás ještě jednou o klid. Děkuji.
Moc děkuji za klid pro volební body. Volební komise tedy přijala usnesení, kde přijala vaše návrhy na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. Rezignace, návrh na rezignace: z volební komise Marek Výborný, KDU-ČSL, stálá komise Sněmovny pro kontrolu činnosti GIBS Marek Výborný, KDU-ČSL, dále rezignace ze zemědělského výboru poslanec Jan Birke, sociální demokracie, a z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ondřej Veselý za klub sociální demokracie. Nové nominace: do volební komise Jan Čižinský, KDU-ČSL, stálá komise GIBS Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL, a do zemědělského výboru Antonín Staněk za sociální demokracii, do výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Antonín Staněk, ČSSD, a do zahraničního výboru Ondřej Veselý za sociální demokracii. Tyto výměny odpovídají zastoupení stran, které mají v jednotlivých výborech, není tam tedy žádná konfliktní situace. Volební komise přijala toto usnesení a prosím o otevření rozpravy.
Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím. Tak jak navrhl pan předseda, budeme nejprve hlasovat o rezignacích. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o volbě, tedy o schválení nominací poslanců do výborů, tak jak nás s nimi seznámil pan předseda Kolovratník. Kdo je pro? Kdo je proti? Návrh jsme přijali. Končím projednávání tohoto bodu.
V připomínkovém řízení regulátor vyjádřil nesouhlas s tímto návrhem. Paradoxem tohoto návrhu a jeho důsledkem je skutečnost, že také zvýší motivaci zahraničních vlastníků k odlivu dividend ze země. To je za to strašlivé poškození finančního sektoru velmi drahá legrace. Znovu opakuji, Solvency II stanovuje minimum a to minimum je do té míry málo a riskantní, že to v případě některých pojišťoven může znamenat, že když budou rezervy jenom na Solvency II, tak už je to pomalu na zahájení správního řízení.
Pane předsedo, ještě moment. Vy jste ve svém vystoupení hovořil o vrácení předkladatelům, ale to ve druhém čtení nejde, lze pouze navrhnout...
Omlouvám se, zamítnutí samozřejmě. Ne, navrhuji zamítnutí návrhu zákona.
Můžeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Věry Kovářové, dále s přednostním právem po kolegyni Kovářové pan Jan Bartošek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes projednáváme vládní novelu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Já si myslím ovšem, že tato novela by se měla jmenovat trochu jinak. Měl by to být vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s tím, jak vytáhnout peníze z kapes daňových poplatníků. Začněme tedy u změn sazeb a zvýšení sazeb u hazardu, alkoholu a cigaret. Vláda toto odůvodňuje, že je potřeba bojovat proti závislostem, zvýšit ochranu občanů před návykovými látkami a hraním hazardních her. Takto to vypadá, že vše půjde do státního rozpočtu. Jen zdanění nepomůže ochránit obyvatele před návykovými látkami ani před hazardními hrami. Pokud se podíváme na zvyšování sazeb, tak vidíme, že k největšímu navýšení dochází u loterijních her z 23 na 30 %, a to právě odborníci označují za jednu z největších chyb. Proto by bylo logické navýšit právě u hracích automatů, to znamená u toho hazardu, který je nejrozšířenější, právě onu sazbu, a k tomu navýšení nedochází. Pokud se podíváme na alkohol, tak tam dochází k určitému navýšení, a také můžeme říci, že tvrdý alkohol opravdu způsobuje největší komplikace.
V případě spotřební daně z cigaret se tímto návrhem zákona splňuje také požadavek, aby spotřební daň z cigaret činila nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě, což vyplývá z evropského práva. Vzhledem k vývoji cen cigaret na českém trhu by Česká republika bez zvýšení sazby spotřební daně přestala tuto podmínku splňovat. Při přípravě zvýšení sazeb těchto spotřebních daní jsme se samozřejmě vypořádávali i s rizikovými faktory. Dovolte mi rozptýlit tedy některé pochybnosti, se kterými jsme byli v souvislosti s návrhem konfrontováni, a to: Uvedené skutečnosti napomáhá u cigaret označení tabákovými nálepkami, které slouží jako velmi efektivní prostředek pro kontrolu pravosti těchto výrobků a jejich způsobilosti prodávat je na českém trhu. U lihu slouží k tomuto účelu kontrolní pásky podle zákona o povinném značení lihu. Slovenský návrh tak de facto eliminuje riziko nárůstu přeshraničních nákupů na Slovensku. Polská úprava pak zmírní očekávané negativní efekty z nákupu českých občanů v Polsku. Naopak ve srovnání s Rakouskem a Německem, kde jsou pro nás tuzemské nákupy rozpočtově přínosné, zůstane rozdíl v cenách významný. Zároveň se tímto opatřením podporuje práce v této oblasti, která tvoří podstatnou část poskytované služby. Proto se nepředpokládá, že by se zmíněné snížení sazby DPH promítlo do konečné ceny restauračních služeb pro spotřebitele, tedy ani do ceny podávaného piva. Nepředpokládá se tak zvýšení dostupnosti tohoto alkoholického nápoje. K tomu uvádím, že u tvrdého alkoholu jsou rizika problematického chování, a to potvrdí asi ministr zdravotnictví, a důsledku požití vyšší, a to zejména u mladší populace. Také jde po delší době o první krok v této oblasti a problematiku zdanění ostatních typů alkoholu je tak třeba dále analyzovat. Další opatření, které má omezit škodlivé společenské dopady, je novela zákona o dani z hazardních her. Původně byla totiž navržena tři pásma zdanění hazardních her, a to zejména s ohledem na jejich společenskou škodlivost a sekundárně s ohledem na jejich ziskovost. Relativně nebezpečné živé hry se daní stejně jako například tombola, což není systémové, a považuji to i za velmi nevhodné. I když samozřejmě respektujeme vůli parlamentu, máme přesto za to, že původní vládní návrh byl v tomto ohledu jednoznačně lepší, protože lépe odrážel charakter jednotlivých hazardních her. Při přípravě návrhu z roku 2015 byly provedeny důkladné analýzy celého komplexu nové hazardní regulace včetně zdanění. Do procesu byli zapojení adiktologové, experti na provozování hazardních her, ale také organizace provozovatelů hazardních her. Dokonce platí, že pokud mají být různé hazardní hry zdaňovány různě, tak tato daň musí zohledňovat rizika a specifika jednotlivých hazardních her, aby byla v souladu s evropským právem. Občas zaznívá argument, že jsou tyto analýzy chybné, protože predikovaly vyšší výnos daně. Tyto analýzy však byly především adiktologické. Jejich hlavním cílem bylo stejně jako v případě celé hazardní regulace omezení dostupnosti hazardních her, abychom přestali být kasinem v srdci Evropy. Nová regulace v tomto směru funguje lépe, než jsme čekali.
Tak to bychom měli cigarety. A nyní mi dovolte, abych se vyjádřila k dalšímu nápadu, který je obsahem této novely, a to je zdanění technických rezerv pojišťoven. Takzvané technické rezervy jsou ve skutečnosti peníze, které si pojišťovna schovává do budoucna, aby měla z čeho vyplácet svým klientům životní pojištění. Jsou to tedy peníze klientů, které jsou připraveny na výplatu budoucích plnění pro případ, že dojde k onemocnění, úrazu, či dokonce úmrtí, případně k podstatnému omezení schopnosti chodit do práce. Smyslem rezerv je pokrytí budoucích nároků pojištěnců vyplývajících právě z pojistných smluv. Zdaňovat tyto peníze je hazard s důvěrou lidí, kteří se pojistili. A samozřejmě, a o tom zde nepadlo ani slovo, povede k nárůstu ceny pojistek. Znamená to tedy, že touto úpravou v podstatě vláda chce projíst životní pojištění našich občanů. A je také třeba si uvědomit, že jde o výnos jednorázový, nikoliv trvalý, který je tedy rozložen na dva roky. A pokud se z něj budou platit opakující se, zejména mandatorní výdaje jako důchody, rodičovský příspěvek a podobně, vytvoří se tím jen další nerovnováha ve veřejných financích. Já tyto pozměňovací návrhy podrobně představím v podrobné rozpravě. Abych na závěr řekla něco pozitivního: Velmi vítáme změnu sazby u daně z nemovitosti na remízky. A myslím, že na tom bude shoda v celé Poslanecké sněmovně. Děkuji za pozornost.
Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Jan Bartošek. Pane předsedo, máte slovo.
A můžeme se ptát, proč se tak stalo. Paní ministryně zde říká, že Česká republika patří k zemím, kde nelegální alkohol, tabák a další věci jsou velmi nízké. Můžeme se domnívat a vy můžete říkat: jsme na tom nejlíp, je to dobře, ke změně nedojde. Ale dokud to není podloženo nějakým oficiálním stanoviskem, tak se bavíme pouze o domněnkách, a nikoliv o realitě. A skutečně se může stát, že situace v této oblasti, to znamená pašování tabáku, černé palírny a rozvoj nelegálního hazardu, může skutečně nastat. Vláda se zde holedbá tím, že přece tím, že zdražujeme alkohol, tak je to to nejlepší, co můžeme udělat pro prevenci a léčbu. Říkal jsem to při prvním čtení a říkám to i teď, není tomu tak a je to pouze alibistické tvrzení, protože bez toho, že byste zdražení jako jeden z nástrojů zhoršení nebo snížení dostupnosti alkoholu použili například i mediální kampaně, určitou restrikci prodeje tvrdého alkoholu na benzínkách, omezení prodeje tvrdého alkoholu v obchodech tak, jak je to jinde ve světě, tak samozřejmě to jsou nástroje, které jsou ze světa známé, používají se a fungují.
Ano, stejný procedurální návrh zazněl už od paní zpravodajky. Je zájem o závěrečné slovo, paní poslankyně? Není zájem o závěrečné slovo. Kdo je proti? Tato část usnesení byla přijata. Kdo je proti? Já tedy konstatuji, že návrh usnesení byl v bodě č. 1 přijat. Než paní ministryně dojde na své místo, bylo nalezeno pouzdro s brýlemi. Paní ministryně, prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Hlavním cílem daňového balíčku, a proto tady se mnou sedí také ministr zdravotnictví, je zvýšit ochranu občanů před vznikem závislostí na návykových látkách a hraní hazardních her a omezit škodlivé společenské dopady, které jsou s těmito závislostmi spojené, a to s pomocí změn ve zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Děkuji, pane předsedo. Vyšší daně mohou nejen zvýšit příjmy veřejných rozpočtů, ale také motivovat spotřebitele ke snížení spotřeby, a tím omezit související zdravotní problémy. Balíček zákonů také mění tvorbu technických rezerv pojišťoven za účelem nastavení objektivnějšího kritéria. Z hlediska daňového mixu je podíl daní z příjmu fyzických osob na daňových příjmech v České republice v mezinárodním porovnání podprůměrný. Pokud by mělo dojít ke snížení daňového zatížení práce, mělo by to být realizováno na straně odvodů na sociální pojištění, které jsou naopak v mezinárodním porovnání značně nadprůměrné. Dlouhodobě však prosazuji, že je nevhodné řešit financování podpory určité politiky na příjmové straně veřejných rozpočtů. Takové politiky mají být financovány na výdajové straně veřejného rozpočtu, který je pravidelně schvalován orgánem nadaným pravomocí schvalovat daný veřejný rozpočet, tedy touto Sněmovnou. Z tohoto důvodu nesouhlasím se zaváděním účelového určení daní, daňových asignací nebo jakýchkoliv jejich obdob. Pokud by měly být prostředky ve výši příjmové stránky dlouhodobě alokovány na výdajové stránce, došlo by zase ke kolizi se zásadou každoročního sestavování a schvalování rozpočtu. Zásadní však je, že na problematiku závislostí je nutno hledět jako na komplexní celospolečenský jev, kdy prevence, další adiktologické prvky a celkové zabezpečení této problematiky nelze řešit prostřednictvím jedné rozpočtové kapitoly, ale naopak je rozdrobena do více jednotlivých položek. Nejedná se tak tedy pouze výslovně o náklady na léčbu a prevenci, ale též o náklady na policii, sociální služby, soudnictví nebo náklady na tvorbu registru vyloučených osob. Z tohoto důvodu ministr zdravotnictví a národní protidrogová koordinátorka opakovaně apelovali na Ministerstvo financí, aby přistoupilo k vyššímu zdanění zejména alkoholu a tabáku prostřednictvím vyšších sazeb spotřební daně.
Nyní pan kolega Jan Hrnčíř, připraví se paní kolegyně Krutáková.
My v SPD chceme naopak lidem život zlevňovat. Zvyšuje se také na dvojnásobek poplatek za vklad do katastru nemovitostí, i když tu máme i nesmyslnou daň z nabytí nemovitosti. Toto všechno v době, kdy máme historicky nejvyšší hospodářský růst, a tím i nejvyšší daňové výnosy. Paní ministryně Schillerová na rozpočtovém výboru řekla, že Čechům v posledních letech stouply mzdy, a tedy i jejich kupní síla. Také s tím narostl i výběr daní. Ale vládě to stále nestačí. Na druhou stranu se zdražilo téměř vše - bydlení, energie, potraviny, služby a další. To je potřeba také říct. Toto navýšení reaguje na soustavný růst minimální mzdy i průměrných mezd v posledních letech. Zvýšení je navrženo minimalisticky, tak aby nedošlo k fatálnímu ohrožení příjmů státního rozpočtu, a zároveň kompenzuje zejména pro pracující občany skokové zvýšení spotřebních a dalších daní obsažených ve vládním návrhu tohoto zákona. Účelem pozměňovacího návrhu je proto navýšit částku, do jaké se příjmy formou přivýdělku nemusí danit, na 36 tisíc korun. Odhadovaný výpadek příjmů do státního rozpočtu bude naprosto marginální, oproti čemuž stojí posílení finanční situace rodin s nízkými příjmy či důchodců, kteří si příležitostným prodejem zlepšují svoji životní situaci. Dále navrhujeme snížení daně z příjmu pro malé firmy, podobně jako v sousedním Slovensku. Snížení daně pro malé společnosti, jejichž roční příjem nepřesáhne částku 3 miliony korun, umožní ušetřené finanční prostředky investovat do dalšího podnikání, které v konečném důsledku bude pozitivním přínosem pro českou ekonomiku. Malé firmy a podniky jsou jedním z důležitých pilířů fungujícího hospodářství, a proto je nezbytné je podporovat. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji panu kolegovi Hrnčířovi. Nyní paní poslankyně Jana Krutáková, připraví se pan poslanec Radek Holomčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Navrhuji, aby v bodě 3 byla ještě doplněna slova "skupina dřevin na ostatních plochách". Moje odůvodnění je následující: Zemědělci požadují, aby byla snížena pozemková daň z tzv. krajinných prvků. O tom, že krajinné prvky jsou důležité, se v poslední době neustále hovoří. V podrobné rozpravě se potom přihlásím k tomuto svému pozměňovacímu návrhu.
Dalším vystupujícím je pan poslanec Radek Holomčík, připraví se pan poslanec Václav Klaus.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám tady představil dva své návrhy. Jeden je pozměňovací návrh a druhý je návrh doprovodného usnesení. Ten pozměňovací návrh je poměrně jednoduchý. Týká se domácího vaření piva. V současné době, pokud chcete vařit doma pivo, tak máte roční limit 200 litrů, musíte to hlásit Celní správě a musíte vést a archivovat evidenci deset let. To množství bylo diskutováno. Zaslechl jsem tady několik připomínek, že je to strašně moc a že to nedává smysl. Ono to samozřejmě smysl má. Jednak v rovině principiální - my v podstatě neděláme nic jiného, než nějakým způsobem harmonizujeme domácí vaření piva s domácí výrobou vína. Samozřejmě má další omezení vycházející z vinařského zákona, ale to je jiná diskuse, jiná věc.
V Kontrolní radě Grantové agentury se nacházíme ve fázi druhé volby, druhé kolo. Nebude tedy rozprava. Byla obsazována dvě místa. Na toto místo dnes budeme vybírat ze dvou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola, je to pan Stanislav Labík, který měl v prvním kole 87 hlasů, a pan Václav Rejholec, který měl v prvním kole 40 hlasů. Nyní prosím o přerušení tohoto bodu a otevření dalšího.
Otevírám bod Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky Situace je podobná. Prosím pana předsedu Kolovratníka.
I v této radě je neobsazeno jedno místo. Na neobsazené jedno místo tedy postupují dva kandidáti z kola prvního.